Jestli to třeba není také dáno tím, že tyto regiony mají problém se zaměstnáváním a podobně. Že to nejde podle mě posuzovat jenom takto izolovaně. No, zrušení slevy na studenta - tak tohle si fakt říkám, jestli myslíte vážně. Je to můj nejúspěšnější teď za poslední rok příspěvek, což tady nechci říkat proto, abych se tím chlubila, to v žádném případě. Samozřejmě ten příspěvek vyvolal obrovskou diskusi. Celá řada z nich pracuje proto, aby se na té škole uživila. Já netvrdím, všude máte nějakého černého pasažéra. Já jsem starý finančák. Ale aby se na té škole uživila, aby odlevila svým rodinám, protože tisíce studentů nemohou být podporováni svými rodinami. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin, nebo o studenty, kteří už rodiče nemají. Oni tvrdě pracují na své budoucnosti. A při té práci ještě studují. Že nejsou schopni si zajistit bydlení. Nejsou. A samozřejmě to bydlení se prodraží. Oni si to uvědomují, že jestliže se zvedne vodné, stočné, teplo, tak se to všechno, jízdné, veřejná doprava, tak se prostě všechno jim prodraží. A jednoznačně drtivě vyhrálo zdvojnásobení daně z nemovitostí. To vyhrálo, že lidi nejvíc štve. A zas tak málo jich tam nehlasovalo. Tak ano, vy jste říkal, že je u nás nízká, měl jste tady komparaci daně z nemovitých věcí v rámci Evropské unie. No, ale podívejte se i na komparace v rámci zemí OECD. A podívejte se na to, jaká je u nás struktura vlastnického bydlení. U nás 80 % lidí bydlí ve vlastním, protože je to u nás tradice. Lidé chtějí bydlet ve vlastním. Takže u nás nebydlí jenom bohatí nebo ti, kteří jsou na tom ekonomicky lépe. No a na ty to dopadne taky. To nemluvím prostě o rodinách s dětmi a podobně.
Jedná se primárně z mého rezortu o Lesy České republiky, jedná se o Povodí. Uvedu jeden příklad za všechny.
No, ano, řekli jsme si to, vy jste mi to vysvětloval. Já jako bývalá ministryně financí jsem těchto různých argumentů od různých organizací slyšela velké množství. Ale prostě ten problém tady vždycky bude, vždycky bude něco výhodnějšího. Tohle jenom protahujete agonii na neurčito. Na neurčito! Nevidím žádný důvod pro to. A já se zeptám - čili národního podniku Budvar se to netýká? Tak o ten se hrálo už před časem. To znamená, že prostě tento argument já neberu, pane ministře. Prostě má to být pod Státní pokladnou, má to být na účtech České národní banky. Tečka.
A my říkáme - ať je možnost, že to tady tyto podniky budou mít. A samozřejmě rezorty se musí domluvit s Ministerstvem financí.
A opět se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně.
Prostě nikdy - já nevím, jaké je tam stanovisko Ministerstva financí? A to, že nenabízí - ta cesta se vždy dá najít. Jde o to, aby to bylo všechno na účtech České národní banky, aby to bylo ve Státní pokladně. Všechno ostatní, co tam není, tak si musí složitě Ministerstvo financí vyžádávat a je to velmi komplikované. Je zajímavé, že přicházíte s tím tady pouze u těch podniků, které máte v gesci.
U pana ministra vnitra, který je předkladatelem celého toho zákona, je to úplně obráceně. A opravdu by mě zajímalo, jakým způsobem tedy bude ta spolupráce s Úřadem práce, kde tedy vidím, že by si občané měli vyřizovat na České poště porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě nebo příspěvek na bydlení. A opravdu mi připadá úplně nesmyslné to převádět na Českou poštu. Znovu vás vyzývám, pane ministře vnitra, jestli byste se k mým otázkám, které jsem tady dvakrát už formulovala, tak jestli byste na to odpověděl, jste odpovědný, předkládáte ten zákon, a zároveň byste se měl vyjádřit i k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Stačí faktická. Dobře, prosím.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, ve svém závěrečném slovu zodpovím veškeré vaše otázky.
Pane ministře, já čekám na vaši odpověď. Je červenec, máme před třetím čtením, to usnesení znělo, že než se seznámíme s tím transformačním plánem, tak pozastavíme třetí čtení. a nečekal na svou závěrečnou řeč. Protože moc dobře víte, že pak už nikdo z nás reagovat nemůže, pokud ministr neotevře rozpravu.
Ano, otevřeně říkáme, že chceme opětovně EET, tak jako vy jste říkali, že ho chcete zrušit, a máme důvody pro to, proč se domníváme, že ano. A potom jsme toho názoru, že se musíme dívat i do budoucna, protože to není jenom o současné situaci. Dnes něco možná zachráníme, možná něčemu pomůžeme, možná lépe, možná hůře, ale taky jak to bude za dva, za tři, za čtyři, za pět let? A to zvládneme jedině tehdy, pokud umožníme opět tomu privátnímu sektoru, ne tomu státnímu, investice. Kolikrát jste, pane ministře, řekli na té tiskové konferenci - z mého pohledu velmi nepovedené - kolikrát jste řekli - my se omlouváme. Kolikrát jste řekli - my věříme vám, toto udělají firmy, toto musí udělat oni. Všechno bylo jenom - my uděláme, my rozhodneme, my to zvládneme. Demotivujete privátní sektor těmi všemi opatřeními, které děláte a které jste zde představil před chvílí. Úspory, na kterých bychom se částečně dokázali s vámi shodnout, neříkám, že na všech, ale diskutujme o nich, nahrazujete - neříkám zcela, ale do značné míry - úvěry. Daně zvyšujete, o tom není nejmenších pochyb, tady se zcela zásadně lišíme. Investice. Jakkoliv tvrdíte, že je podporujete, tak už je začínáte utlumovat. Podívejme se například do dopravy, které dopravní stavby už se nyní stavět nemohou. No, a co se týká výzkumu, vývoje a inovací... Ale můžeme se bavit o jednotlivých stavbách. Ale tady je podstatné možná ještě něco jiného. Můžete říkat, že to je málo, a my vám budeme argumentovat, že to je dostatečné, dokonce vám budu argumentovat, že podle mého názoru se vám nepodaří o mnoho více, ale opíráme to o to, že dokážeme tyto zdroje najít. A pak bychom šli tedy přes EET, tam bychom se asi neshodli, šli bychom přes důslednější výběr daní. Když to otočíme čtyřikrát až pětkrát, beru strukturální deficit 200 až 230 miliard korun, tak bychom za čtyři roky toto zvládli. Vy říkáte něco jiného, my půjdeme 90, respektive 140 miliard korun ročně. Ať jsem konkrétní, nejdříve u těch daní. Považuji to za kontraproduktivní a vadí mi to z mnoha důvodů. Vadí mi to i proto, že vaše předvolební rétorika v roce 2021 byla úplně jiná. A můžete říct - změnila se situace. Ještě na podzim pan premiér Fiala tvrdil, že ty daně, které jste nakonec všechny zvýšili, se zvyšovat nebudou. Tečka. Ano, i ministr financí pan Stanjura ještě v dubnu tvrdil, že neví nic o tom, že by se měly zvyšovat odvody pro osoby samostatně výdělečně činné. Tvrdil to několik týdnů poté, co ministr práce a sociálních věcí přesně toto avizoval. Vy říkáte - zjednodušíme to. A může být. To není to podstatné. Jsou tady daleko horší věci. Toto je svým způsobem jakási hořká třešnička na dortu. My jsme konečně taky v době covidu udělali v rámci rychlých opatření celou řadu věcí, které jsme pak museli brát zpátky, určitě si vzpomínáte na kelímky na kafe a tak dále. Kelímky na kafe jsme rozhodovali během jednotek hodin a museli jsme udělat stovky opatření. Vy jste na to měli několik měsíců, a přesto jste to udělali takhle zmateně. Já se fakt nestačím divit, pane ministře, že speciálně ODS zvyšuje takto plošně daně, i když vy to bagatelizujete ve smyslu, že v podstatě o nic nejde, že to je pár miliard.
Chci připomenout jeden naprosto chybně zvolený instrument, a to je protiinflační dluhopis. Kdybychom si stejně půjčovali všechny ostatní dluhy, tak vyšší stovky miliard každý rok, už letos, dáváme za úroky za státní dluhopisy. Ten dopad je mimořádně vysoký a je to taky jeden z důvodů, proč se na začátku roku vyvíjel letošní rozpočet tak špatně a tak dramaticky. Je to logické, je nás pět samostatných politických stran, museli jsme najít kompromis. Myslím, že je to logické, ale nemá cenu tady představovat pět hypotetických teoretických scénářů, jak by to vypadalo, kdyby. Jenom připomínám, že v minulém volebním období vládly dvě strany s podporou komunistů a často jsme byli svědky toho, že se nebyly schopny domluvit. A taky v dobách konjunktury se bohužel vybraly rezervy, které měly sloužit na horší časy. Připomínám, že náš soused Německo v dobách konjunktury opakovaně hospodařil s nemalými přebytky státního rozpočtu. Většina snížení schodku státního rozpočtu se děje na straně výdajů a naprostá většina těchto kroků nepotřebuje legislativní ukotvení, tudíž není obsažena v tomto ozdravném balíčku. Takže v tomto ozdravném balíčku, protože to je legislativa, jsou obsaženy změny, které potřebují legislativní změnu a které povedou ke snížení deficitu státních rozpočtů. Před chvílí jsem říkal, jak rostou platby za úroky. To je proti letošnímu roku plus 50 miliard na straně výdajů a proti roku 2022 zhruba plus 70 miliard. Přesto máme ambici snižovat deficity státního rozpočtu. Z veřejných vystoupení, z průzkumů veřejných mínění, které publikují nezávislé instituce, z toho, jak se potkáváme s voliči, je evidentní, že naprostá většina občanů České republiky vidí jako prioritní úspory na straně státu. Myslím si, že s tímto názorem se potkáváme napříč politickým spektrem a my tomuto volání v našich opatřeních vyhovujeme a jdeme naproti. To není úkol na jeden týden, jeden měsíc, jeden rok. Ptají se mě občas novináři, jestli to šetření bude pokračovat. Já to považuji za samozřejmost. A myslím, že je čas ten trend otočit a zvyšovat podíl těch ostatních výdajů, nezvyšovat mandatorní a kvazimandatorní výdaje. Sami naším vlastním rozhodnutím - všimněte si, že používám slovo my a nechci rozlišovat, jestli je to koalice, opozice, jestli to bylo minulé nebo současné volební období nebo předminulé - zvyšujeme podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Často slyším, že na té výdajové straně rozpočtu tím, že nějaké výdaje omezíme, zasáhneme občany nebo firmy.
A to je teď předmětem materiálu pana ministra financí, kde on píše, že právě těm přechodovým regionům a těm vysoce rozvinutým ten podíl státního rozpočtu vezme. Takže tyto peníze vám, milí starostové a zastupitelé, budou odebrány a já předpokládám, že to jsou ty zdroje, o kterých pan ministr částečně hovoří v těch 54 miliardách. No a pak se musím logicky ptát dál. To znamená, to jsou státní projekty, tam to prostě ten státní rozpočet musí vždycky dofinancovat jako ten budoucí příjemce. Pan ministr může namítat, že si to vezme ze střednědobého výhledu. No, ale pane ministře, tam tedy toho moc nemáte. Na rok 2024 máte ve střednědobém výhledu na kofinancování ze státního rozpočtu 614 milionů korun, na rok 2025 také 614 milionů korun. Možná by stálo za to si tady připomenout, co jsou to národní dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo podporuje obce a kraje. Nikoho jiného. Pak samozřejmě tady máme Národní plán obnovy, brownfieldy, kde dotace z Národního plánu obnovy je zhruba 1,4 miliardy. Na dostupné bydlení chce pan ministr dát 800 milionů, z toho 500 milionů pro obce a 300 milionů pro soukromý sektor. Už se budu blížit k závěru, myslím, že už jsem to tady řekla všechno, co mě trápí, všechno co se dotýká agendy Ministerstva pro místní rozvoj. Ale bohužel tomu tak není. Pro mne je ten daňový balíček, tak jak je připraven, zcela nepřijatelný.
Máme tady dvě přihlášky k faktickým poznámkám. První vystoupí pan ministr Bartoš, připraví se pan poslanec Bernard.
Sleva na studenty, tak já nevím, já myslím, že principiálně je to špatně. A kolik lidí tady běhá po České republice, kteří jsou tady na nějaké pracovní povolení, z Polska, z EU. Takž vy jste zkasíroval 269 miliard navíc kvůli inflaci, co zaplatili lidi. Takže to je úplně absurdní situace. Ta vaše obsese - stále útočit na nás, že my jsme neudělali energetickou soběstačnost. Já jsem zvědav, pane ministře průmyslu, jak naložíte s tou výjimkou MOLu, který má výjimku jenom do prosince vozit sem ropu, tedy pohonné hmoty s obsahem ruské ropy, jak to dopadne. Takže vy stále mluvíte, co jste všechno zařídili. Tak plynovod z Polska - kdo nechtěl, to ví dobře Topolánek. Všichni víme, kdo to nechtěl. Takže to jsou všechno dokola ty nesmysly. Obviňovali jste stále Havlíčka, že fandí Rosatomu, přitom vy jste v roce 2012 měli ve finále v Temelínu Rosatom proti Westinghouse a tak dále. Ale o tom nechci vůbec mluvit. Takže vy jste to nezvládli, ty energie. Znovu opakuji, nic není potřeba měnit, ten balíček je úplně zbytečný, daně se nemají navyšovat, věnujte se příjmům, věnujte se evropským fondům. Když jsem byl premiér, tak všichni ministři měli příkaz hlásit, kde je převis. Proč nepodporujete ministry, když mají investice. Máte Uherské Hradiště, Muzeum totality jsem vám připravil s Hermanem. Národní muzeum jsme udělali, Státní operu jsme udělali. Máte Invalidovnu. Udělejte tu Novou scénu. Udělejte Národní galerii, tam jsou krásné projekty. Investice do obnovy našich památek. Takže investice - pan ministr Stanjura, ani slovo. A investice znamenají růst. Já jsem konečně rád, že pan ministr řekl, že za covidu jsme dali peníze, že nejsme bankrot, jak nás strašil pan premiér, ale samozřejmě ta obhajoba těch opatření je úplně nesmyslná. Tak všichni mají minus, tak když už dáváte tolik armádě, dejte všem.
A s faktickou poznámku chce reagovat na průběh rozpravy pan poslanec Sadovský, pokud to není nějaký omyl.
Děkuji. Je skvělé, že se nám konečně podařilo srovnat úroveň sazby této spotřební daně s okolními státy. Mezinárodní dopravci dokonce zahrnuli do tankovacích plánů i Českou republiku, která, jak všichni víme, je tranzitní zemí, a jejich kamiony začaly tankovat i u nás. Domnívám se, že než zvyšovat spotřební daň z nafty, bylo by pro náš stát určitě lepší, kdyby se vláda raději postarala o to, aby ty kamiony nejezdily přetížené, dodržovaly zde předpisy, a kdyby raději dbala na důsledné postihování a vybírání pokut, tak jak je tomu v okolních státech. Byla by to lepší cesta než nyní opět zvýšit spotřební daň z nafty. Za SPD zde mohu říci, že rozhodně nechceme spotřební daň zvyšovat.
A pan poslanec byl poslední přihlášený do rozpravy, takže pokud se již nikdo nehlásí - a není tomu tak - tak rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Já tedy poprosím paní zpravodajku, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, aby nás seznámila s procedurou hlasování, aby poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámila s hlasovací procedurou. Návrh na zamítnutí nebyl podán, legislativně technické úpravy také nebyly předneseny. Pozměňovací návrh A předkládá pan poslanec Hrnčíř a Sládeček, B pan poslanec Kolovratník a C paní poslankyně Alena Schillerová.
Děkuji za přednesení návrhu procedury a pokud není žádný protinávrh k ní - nevnímám - tak zahajuji hlasování o návrhu procedury. Návrh procedury byl schválen. Prosím, paní zpravodajko.
Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A pana poslance Hrnčíře a Sládečka. Stanovisko je nedoporučující.
Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Tento návrh nebyl přijat.
Návrh B pana poslance Kolovratníka.
Děkuji. Stanoviska již zazněla. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ani tento návrh nebyl přijat.
Stanovisko je nedoporučující.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Taktéž tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Opět děkuji, že už místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan. Já se nyní táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, ujměte se slova. A já kolegy a kolegyně poprosím o klid v sále, ještě než zahájíte svůj projev.